Jenom obdivuji vaši genialitu: Jak můžete vědět, že jsem neměl faktickou poznámku k vystoupení pana ministra? Ale to je jedno, mně to nevadí, že vystupuji až druhý.
Pan zpravodaj.
Děkuji. Já jenom fakticky, velice rychle a stručně k těm kormoránům.
Je možné střílet. Prosím, pane poslanče, vaše faktická poznámka.
Ale ujišťuji vás prostřednictvím pana předsedajícího, pane kolego, že skutečně přijetím této dohody se nic v této věci nezmění a bude možno dál ten režim tak, jak je dneska. Takže ujišťuji vás, nebude se to nějakým způsobem přijetím této úmluvy nebo ratifikací této úmluvy měnit nebo zhoršovat.
Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh usnesení byl přijat.
Zatím s výjimkou oxidu siřičitého, kde je ale předpoklad dosažení tohoto snížení v předepsané lhůtě.
Prosím, pane poslanče, dnes jste tedy velmi oblíben. Děkuji, pane zpravodaji, nikam mi nechoďte.
Tedy doporučení Poslanecké sněmovně, aby tento tisk schválila.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Říkáte si, je to vlastně formalita. Co je cílem toho rozšíření? Chceme další zemi po vzoru Turecka jako nestabilního člena NATO? Chceme další zemi, u které nebudeme vědět, kterým směrem se bude ubírat? Chceme další riziko, tentokrát na Balkáně? Pokud nechceme, tak bychom měli uvažovat, co s Balkánem jako celkem, a neparcelovat ho jak v klasických koloniálních filmech, kdy se rozdělí a panuje. A Černá Hora je toho příkladem. Pouze imaginární pocit bezpečí. Řekněme si to. Protože hlavní problémy Černé Hory jsou vnitrostátní problémy, které tato země má. A v tomto NATO vůbec nepomůže. Jsme toho svědky i my, členové Evropské unie a členové NATO, jak nám NATO pomáhá k ochraně hranic, jak NATO chrání prostor námořních hranic Evropy, jak dalece je ochotno přispět k bezpečí Evropy. A NATO se k tomu tváří, že to není jeho problém. Jak se NATO tváří k situaci svého člena Turecka? Myslím si, že všichni řeknou ano, sledujeme situaci v Turecku. A co dělá NATO, tato organizace se svým členem, který nedělá to, co by dělat měl, nefunguje tak, jak by fungovat měl? Řekněme si to otevřeně. A teď říkáme občanům Černé Hory: pojďte do NATO, to je nějaký klub vyvolených, který vám pomůže. Ukrajina - hurá do NATO! Jak budeme argumentovat, když tyto žádosti přijdou? V čem je Černá Hora v tomto pohledu rozdílná? Problém tam existuje. Je latentní, ale existuje a velice rychle může přerůst v ostrý konflikt v této oblasti. My nevíme a nejsme schopni říci, co se bude dít, a přesto nezodpovědně chceme rozhodnout, protože přece nás se to až tak dalece netýká, to je problém někde tam - oni ti generálové asi budou vědět, co s tím. Já tady zodpovědně říkám, že nevědí co s tím.
S faktickou poznámkou nejprve pan poslanec Ženíšek a poté s přednostním právem pan ministr. Eviduji několik přednostních práv. Prosím.
To není žádné vyzobávání. Hlediska jsou přece jasně daná. Řekl jsem tady, že Černá Hora jednoznačně postoupila nejdál, a na tom je shoda. Tohle opravdu nikdo nezpochybňuje. To je první věc, která je důležitá, aby tady zazněla. To se nezlobte, ale to mi připadá, že je taky nepřesné. Chápete? To jsou strašně vážné věci pro ty investory. A dokonce se to dá těžko změřit. Jediné, co vím jistě, že to vliv mělo.
Je to téměř totožné.
Děkuji za slovo. Milé kolegyně, milí kolegové, nevím, jak vy, ale já jsem rozuměl pouze tomu, že máme schválit. Protokol o omezování acidifikace. Chceme taky omezovat eutrofizaci. A myslím, že máme napsané, že jednacím jazykem Poslanecké sněmovny je čeština. Ale jednou se někdo může zeptat, proč jste pro to hlasovali. Takže se ptám vlastně, co ty pojmy znamenají, proč je máme omezovat, kdo to vymyslel, kdo to projednal v České republice kromě Poslanecké sněmovny.
Děkuji panu poslanci.
Jenom stručně moje poznámka. Projednalo se to na výborech. Byli tam i zástupci ODS jak na zahraničním výboru, tak na výboru pro životní prostředí. Myslím si, že v prvním čtení tady bylo poměrně podrobné odůvodnění ze strany předkladatele.
Já to nepovažuji za politický souboj. Podruhé se člen našeho klubu zeptal na něco ministra a přiběhne pan Zemek. Tak něco mi uniklo. Je to nový ministr? Nebo váš mluvčí? A ten argument... Já to klidně najdu. Já nejsem člen ani jednoho z těch dvou výborů a myslím, že mám plné právo se zeptat, když něčemu nerozumím.
Opravdu jenom stručně. Samozřejmě nikomu neupírám právo na to, aby se dotázal. A k těm termínům, pokud se týká eutrofizace, tak český překlad je přeživení nebo velký obsah živin v prostředí, acidifikace je okyselení.
Ale přirozeně je tady právo každého poslance, aby se zeptal, na co si přeje. A eutrofizace se týká především dopadů vnosu fosforu, popřípadě oxidu dusíku a jeho vliv na růst vlastně té zelené hmoty, tedy znečištění vod, což dneska je věc, která samozřejmě postihuje celou Evropu, nejenom Českou republiku. Je to protokol o omezování emisí oxidu dusíku nebo jejích toků přes hranice. Je to protokol o omezování emisí těkavých organických látek, o dalším snižování emisí síry, protokol o těžkých kovech a další. Česká republika k nim postupně přistupovala. Došli jsme k závěru, že nebyl identifikován zdroj, který by tyto požadavky nebyl schopen plnit. Takže v této chvíli mohu říct skutečně s plnou vážností, že tady nehrozí nebezpečí, že by Česká republika nějaký z těch parametrů neplnila.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 11 hodin. Odpoledne projednáme bod 257, což jsou ústní interpelace. Táži se, zda někdo chcete vystoupit s návrhem na změnu pořadu schůze. Pan poslanec Sklenák. Prosím.
Děkuji za slovo. Ten tisk je docela důležitý, protože řeší otázku osob se zdravotním postižením.
Můj návrh je velmi jednoduchý. Prosím o stažení tohoto pevně zařazeného bodu.
Jenom pro upřesnění: stažení z pořadu schůze, nebo pouze z pevného zařazení? Nikoho nevidím. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí a dám hlasovat o těchto návrzích. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne... Tak se omlouvám, prohlašuji toto hlasování za zmatečné, ale na žádost pana předsedy Stanjury to ještě jednou uvedu. Je to bod ohledně zaměstnanosti, zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 41, přihlášeno je 116 poslankyň a poslanců, pro návrh 97, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas. A dále dnes od 14.30 do konce jednacího dne a po celý zítřejší den z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Jaroslav Borka. Prosím, aby se slova ujal ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Téma je Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě. A já bych vám měl říci argumenty pro to, aby to hlasování tady úspěšně proběhlo. Tam 16. října proběhly parlamentní volby.
Vyjádřil jsem hluboké politování nad zločiny nacismu, které ovšem nikdo nezpochybňuje. A vyjádřil jsem politování také nad některými zločiny, které se děly ve jménu antiněmeckého nacionalismu po druhé světové válce. Děkuji vám za pozornost.
A já uvěřím tomu, co říkáte, že jde o budoucnost, až toto sdružení sudetoněmecký landsmanšaft se veřejně distancuje od své nacionalistické části, která, jak vy říkáte, je menší, nebo není většinová. Ale oni tak ještě neudělali. Je to jejich část, která tyto nároky vznáší. Až toto učiní, možná uvěřím tomu, že to opravdu s tím usmířením myslí vážně.
Nyní paní poslankyně Marta Semelová.
Vážený pane ministře Hermane, že se nestydíte! Vy skutečně jezdíte do Německa... Ne, na vás se můžu obracet přímo. A vy se ještě chlubíte a řeknete tady drze občanům, poslancům, že dostanete od nich medaili nebo vyznamenání nebo cenu, a ještě jste na to hrdý. Že se nestydíte! Měl byste odstoupit. A vy, vážený pane premiére prostřednictvím předsedajícího. Já se vůbec nedivím, že vám klesají hlasy voličů jako sociální demokracii. Možná vám budou tleskat Němci, ale čeští občané určitě ne.
Nezlobte se na mě, jestli se někdo má stydět, tak je to paní Semelová. Prosím vás, přestaňte hrát války, které už neexistují. Já jsem slyšel - tedy nebyl jsem tady přítomen - pana Hermana. Kéž by byla pravda, že bychom se typově, ekonomicky mohli stát jednou ze spolkových zemí. Prostě nemohli. My jsme někde jinde. My jsme byli nedávno s panem kolegou Pilným a Pflégrem v Bavorsku. Oni o nás zas až tak bych řekl moc nestojí. Kašpařiny. Vy jste se podíleli dokonce na podpoře režimu, který toleroval okupaci. Okupaci naší země, jestli vám to dochází. A tady pořád rozehráváte druhou světovou. A to, co tady předvádíte, je opravdu už trapné, směšné a ostudné. A já se jenom divím. A dost se divím. Každý národ má nějakou svoji hrdost. Pojďte se chovat hrdě, normálně sebevědomě.
Ano, já si skutečně vážím toho, že někdo oceňuje práci v duchu smíření, a chci v tomto duchu pracovat i nadále. Jenom bych tady chtěl připomenout, že mě vůbec nepřekvapuje, co paní kolegyně tady před chviličkou prezentovala. A doufám pevně, že alespoň noční diváci přenosů ze Sněmovny si to třeba přehrají, protože to je přesně v duchu toho, že ona schvalovala popravu Milady Horákové, oslavuje Klementa Gottwalda, a myslím si, že ukazuje, kde dnes stojí Komunistická strana Čech a Moravy a že je zkrátka nenapravitelná.
Pane premiére, členové vlády, já mám důvod, proč jsem odmítl odpověď pana předsedy vlády. Podstatné je to, že pan premiér mi neodpověděl na to, jestli existovala vyváženost mezi vysláním.
Nezkoumalo se tedy vina, či nevina. V případě ministra Hermana mě to nijak nepřekvapuje. Od svých deseti let prý začal sám aktivně poslouchat zahraniční rozhlas a znělka Svobodné Evropy mu údajně byla řadu let ranním budíčkem. Na rodinné chalupě na Šumavě, pár kilometrů od bavorské hranice, měl prý možnost často hledět přes ostnatý drát do sousedního Bavorska a uvědomovat si absurdnost železnou oponou rozděleného světa. Na Šumavě prý navázal řadu kontaktů s odsunutými rodáky, což mu významně pomohlo orientovat se v problematice jejich odsunu. Po přijetí na Římskokatolickou cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu se věnoval i církevní historii v novodobých dějinách. Odborným historikem však nikdy nebyl. Jeho vystupování se až příliš často zvrhává v kompilát amatérského cvičení z historie a s prominutím ideologické perverze, což se promítá i do interpretace období, kdy rozhodující většina německého obyvatelstva našeho pohraničí přijala hitlerovský nacismus za svůj program a aktivně rozvracela Československou republiku, zatímco mnohem větší část Němců ji zůstala věrna. Dámy a pánové, je hodně věcí, které by bylo vhodné právě dnes připomenout. Uvádí se v něm: Miliony exulantů je třeba využít jako důležité karty v naší politice restaurování německé moci. Vyhnanci posílili biologickou substanci naší rasy a stali se jedním z nejdůležitějších argumentů naší propagandy. Vyhnanci nespokojení se svým osudem dostali novou dynamiku našim požadavkům. Velmi brzy budeme moci zadusit hlučnou propagandu o německých zločinech tím, že obviníme druhou stranu ze zvěrstev, která se dopustila na deseti milionech příslušníků německé rasy. Místo obnovy habsburské říše sjednocená Evropa. O něco později prohlásil, že prý nelze podepsat žádnou dohodu, která by na východě uznávala existující hranice. Němci jsou středoevropským národem, který nemá přirozené hranice. Německé osídlení není přesně ohraničeno ani na východě, ani na západě. Sudetští Němci mají právo na návrat do osvobozené vlasti, která spolu se sjednoceným Německem bude součástí spojené Evropy. Jeden z jejich vůdců Lodgman von Auen tu dokonce prohlásil, že prý český národ chtěl vyhladit sudetské Němce a že sudetští odsunutí Němci čekají na návrat a uplatnění práva na sebeurčení. Vídeň tenkrát slyšela i tato slova: Mrtví Hitlerovy armády padli za nás, posledním článkem tohoto řetězu jsme my. Jejich boj je naším bojem, jejich činnost, naší činností. Celé toto habsburské jednání bylo zjevně koncipováno jako nová fáze agresivního obviňování Čechů a někdejší Československé republiky za poválečný odsun, ba i údajnou genocidu sudetských Němců. Dokladem toho byly též jednostranné či lítostivé projevy kněží během mše, která samotnému jednání předcházela. Právě ten žádal pro německé oběti bez rozdílu stejnou důstojnost, jaká se věnuje obětem fašistických zrůdností. Dámy a pánové, vadí mně i to, že soudobá neonacistická scéna se snaží prezentovat Adolfa Hitlera jako člověka, který to s Evropou myslel dobře. Nebyl to prý zločinec a masový vrah, a dokonce prý nastolil sociální smír a všichni byli údajně spokojeni.
Prosím.
Chci předem říci, že Černá Hora není Turecko, tudíž já sám budu hlasovat pochopitelně pro přijetí, nebo pro Černou Horu. Nicméně musím se zastavit u toho Turecka. Jestli má být smyslem přijetí do Aliance, tedy přijetí za našeho řekl bych velice blízkého partnera, který nám má krýt záda, jenom ten fakt, že zpacifikujeme jeho velmocenské choutky, tak si myslím, že je to trošku málo. My už jsme tady o tom několikrát mluvili.
Děkuji. Nyní pan poslanec Kučera a poté s faktickou poznámkou pan poslanec Šrámek. Hlásíte se, pane ministře, také s faktickou poznámkou? Poté dostanete slovo.
A nyní jsme přeskočili na demontáž Severoatlantické aliance. Já bych chtěl skutečně vyzvat všechny demokratické strany, abychom se vůči těmto komunistickým nehorázným projevům postavili!
Nyní pan poslanec Šrámek s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Seďa s faktickou poznámkou.
Nebudu tak expresivní jako pan poslanec Kučera, i když bych velmi rád. Použil tady slova kolonizace Balkánu. To opravdu není žádná kolonizace. A ve spojení, že NATO je klub vyvolených... Nikdo ji k tomu nenutil, nikdo ji nepřemlouval. Prostě se rozhodla. To bych rád věděl, jak by dopadlo.